Myslím, že dvouleté dítě do mateřské školy prostě nepatří. Ač často s panem prezidentem nesouhlasím, sdílím s ním v tomto ohledu názor. Uznejte, pane předsedající...
Děkuji.
Stát se postaral, obce to zaplatily a jedeme dál kočárem bílým podél černých skal.
Eviduji dvě faktické poznámky, první pan poslanec Birke, po něm pan poslanec Opálka.
To prostě nelze, protože je kraj od kraje úplně jiná situace v rámci geografické křivky. Evidentně je máme. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Prosím, pane poslanče.
Přesto je tam taková systémová změna, o které hovořila kolegyně Semelová, že náš klub tento zákon nepodpoří. Pro dětské skupiny, tam nám ty stejné důvody, které uvádíme pro mateřské školy, nevadily, a tady nám vadí.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Adamec.
To ministryně školství zpracované nemá. A to, že my ve středních Čechách máme obrovské rozdíly, že někde nám děti téměř vypadávají z oken, protože není místo v základních a mateřských školkách, a jinde jsou školky poloprázdné, k tomu přece ale není důvod, že přinutíme lidi dávat do mateřských škol už od pěti let věku.
Nyní pan poslanec Adamec, připraví se pan poslanec Stanjura.
My jsme město, které má 32 tisíc obyvatel, a máme jesle. A já jsem si vždycky myslel, že ty jesle budou sloužit pro ty sociálně nejslabší, pro matky samoživitelky. Jaké bylo mé překvapení, že největší tlak na jesle byl od lékařek a podobných profesí. Není to úplně o tom. Ano, máte pravdu. Je to tak.
Nyní tedy pan poslanec Stanjura, připraví se pan poslanec Fiedler.
Česká republika musí dát Evropské unii jasně najevo, že pokud hodlá i nadále podporovat invazi muslimů do Evropy, pak Česká republika v takovém spolku nemá místo.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych navrhnout nový bod, a to účast ministrů na interpelacích. Když jsem si pročetl jednací řád, tak jsem zjistil, že je to vlastně docela jednoduché. Žádám proto, aby se situací zabýval zítřejší organizační výbor a případně doporučil předsedovi Sněmovny další postup v rámci našeho jednacího řádu. Pokud pan předseda přislíbí, že se tím výbor zítra opravdu bude zabývat, tak netrvám na hlasování o tomto bodu a případně ho předložím až v průběhu schůze.
Děkuji. Chci tedy připomenout panu předsedovi vlády, že v tom případě partnerem vlády České republiky, partnerem České republiky jako suverénního státu, byť se sdílenou suverenitou v Evropské unii, může být jenom jiný suverénní stát. Z textu totiž není zřejmé, jestli pan předseda vlády myslel, že tím spojencem by měl být jakýsi spolek, ať se nazývá jakkoli, který je registrován jako krajanské sdružení zastřešující občanskoprávní společenství na úrovni srovnatelné tak možná s naším společenstvím vlastníků bytových jednotek. A také nesouhlasím zásadně s jeho vystoupením, kde říká, že to snad nejsou pohrobci německých nacistů. Rozumím tomu, že pro to probíhající řízení se spolek odvolal. Připomínám, že stanovy tohoto spolku upravují práva a povinnosti členů, jejich požadavky zakotvuje program. Jsem přesvědčen, že takový krok je v rozporu nejen s českým právním řádem, ale zejména v rozporu se slibem ústavního činitele České republiky, ministra vlády České republiky. Rád bych věděl, jestli o tom vláda jednala a v jakém rozsahu, a jakým způsobem ten mandát byl udělen, protože nevím o tom, že by ministr Herman před takovým jednáním se setkal s těmi, kteří byli v roce 1938 vyhnáni z československého pohraničí, stali se vnitřními emigranty nebo zemřeli v koncentračních táborech fašistického Německa. Toto je informace, kterou požaduji nejen já, ale se mnou opravdu tisíce občanů České republiky, zejména z našeho jihočeského pohraničí, a nejen tam.
Prosím pana poslance Černého a po něm vystoupí paní poslankyně Němcová.
Dobré odpoledne, pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové. Tu a tam se ale objeví takové průjezdy nebo takové pobyty s tím související, které překračují takový ten normální rámec technického průjezdu, obligatorní záležitosti. Jeden takový se uskuteční v nejbližších dnech. Pomalu se blíží konec prvního pololetí a my jsme se stále ještě tím materiálem nezabývali.
Jeden z hlavních tahounů a mediálně zajímavých témat, o kterém paní ministryně tak ráda mluví, ale ve skutečnosti je to úplně k ničemu. Vzpomeňte si, co říkala paní ministryně, když jsme se ptali, jestli budou nějaké limity toho, kdo vyhověl, kdo nevyhověl. Každá škola si udělá čáru tam, kde uzná za vhodné. Tak se ptám, k čemu to je. Což je mimochodem správně. Já nekritizuji tenhle ten přístup, jenom se ptám, proč k tomu musí vstoupit stát. No protože naše milá levice zastává dlouhodobě názor, že stát ví všechno nejlépe. A nejradši by byl, kdyby byla jedna střední škola jednoho typu. Ti žáci by museli něco vědět. Tak hlavně rozvíjejme ty měkké kompetence, to je přece moderní, to je přece ono. To je ale špatná cesta. To už příště budeme specializovat i mateřské školy. Kdo z vás nečetl povídku Woodyho Allena o tom, jak nedostali dítě do prestižní mateřské školy na Manhattanu, tak si to prosím přečtěte. Stojí to za to. Povinný poslední ročník školky. Sice není povinný, jak řekla paní ministryně, když se dostavíte na potupné přezkoušení, případně když vás kontroluje odbor sociální péče, tak vám možná dovolí to dítě nechat doma. Je to problém k řešení? To je další klíčový bod této novely, o kterém tak ráda mluví paní ministryně. Odhoďme tyto politické úvahy, ty sem vůbec nepatří. A když to neprojde, nevadí, budeme dál debatovat. V zápise bude, že správní rada projednala a hotovo. No takhle to skutečně je. Myslím, že to je věc k debatě, jestli taková správní rada má smysl. My ten problém vždycky řešíme pozdě. Tím jsme vyhověli dikci zákona a necháváme to na rodičích. Bohužel jste na ně neslyšeli. Má někdo z vás pocit, že mateřské školy nefungují?
Nyní mám dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Jiří Holeček, po něm pan poslanec Jiří Zlatuška.
Děkuji panu senátorovi a v rozpravě dále vystoupí pan poslanec Petr Bendl. A opět požádám sněmovnu o klid.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A mluvím o přímých restituentech, nemluvím o překupnících restitučních práv. To bude pěkný guláš. Myslím si, že ten zákon dobrý není a není možné hlasovat ani pro senátní ani pro poslaneckou verzi.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Dámy a pánové, do třetice, myslím, že naposledy. Vytvořili jsme rezervu pozemků pro to, aby stát skutečně mohl realizovat své rozvojové programy. Pozměňovací návrhy, které vyšly ze Senátu, nejsou natolik zásadní, aby změnily princip tohoto zákona, který jsme přijali. Proto chci požádat Sněmovnu, aby tento zákon přijala v jakékoli podobě, nejlépe v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou.
To byl poslední přihlášený do rozpravy, nikoho dalšího nevidím, rozpravu končím. Kdo je proti? Děkuji vám. Zahájil jsem hlasování číslo 32 a ptám se, kdo je pro. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Děkuji panu senátorovi, děkuji panu zpravodaji a končím tento bod. Ještě než začnete mluvit, skutečně požádám sněmovnu o klid.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na minulé schůzi Poslanecké sněmovny vystoupil pan poslanec Koníček s námitkou, že není postupováno důsledně podle usnesení Poslanecké sněmovny číslo 755 z roku 2003, které upravuje přednášení návrhů na změny schváleného pořadu schůze Sněmovny.
Proto vás prosím o podporu pevného zařazení tohoto tisku na zítřek po pevně zařazených bodech.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
Přicházím před ctěnou Sněmovnu s návrhem na zařazení nového bodu na program této schůze. Týká se také interpelací, tak jak o nich před chvílí mluvil můj pan kolega Koníček, ale můj návrh je formulován trochu jinak. Ta tabulka byla zveřejněna, já jsem ji rozeslal do připomínkového řízení, tak aby se k ní všichni členové vlády mohli vyjádřit. A jakmile budu mít vyjádření všech členů vlády, tak to dám na jednání vlády a bude to součástí programu vlády a budu chtít s ministry mluvit o jejich účasti." Jsme limitováni nějakým časem, který je předepsán zákonem o jednacím řádu. To byla první část té odpovědi. Ve druhé části jsem se pana předsedy vlády ptala, jestli - přestože on na tyto interpelace, myšleno ústní, chodí docela pravidelně, to mu nechci vytýkat, že by tady nepobýval, ale jestli sám svými postoji k výsledkům jednání Poslanecké sněmovny, které jsou vtěleny do jednotlivých usnesení, nezavdává členům své vlády špatný příklad. Opět budu citovat pana předsedu vlády vzhledem k tomuto usnesení. Cituji: A jenom pro pořádek chci také připomenout, že ono usnesení Poslanecké sněmovny bylo přijato až ex post, poté, kdy Evropská rada přijala závěr. To usnesení vy jste nepřijali před jednáním Evropské rady, vy jste ho přijali až ex post, čili nemohlo být zohledněno při vystupování České republiky. My jsme poté, to je pravda, 22. března přijali usnesení. Ale ještě před námi 17. března, tedy v den, kdy předseda vlády odlétal na tato jednání, zasedal výbor pro evropské záležitosti. Ve druhém bodě vyzývá vládu České republiky, aby odmítla zavedení bezvízového styku s Tureckem. Čili pan předseda vlády věděl, že o tom jeden z významných orgánů Poslanecké sněmovny jednal. Věděl, jaké usnesení tento orgán přijal. S tímto usnesením jel do Bruselu, ale tvářil se, že o něm neví. Tvářil se, že vůbec neexistuje. Pan předseda vlády mi říká, že bohužel máme smůlu, protože jsme s tím přišli až ex post a vláda nemohla toto stanovisko zohlednit při svých jednáních v Bruselu. Chci, abychom zařadili nový bod s názvem Účast členů vlády na projednávání písemných a ústních interpelací a postoj vlády České republiky k usnesením přijatým Poslaneckou sněmovnou. Myslím, že jsem zdůvodnila dostatečně, proč je důležité o tomto jednat.
Vážené kolegyně, kolegové, já jsem jenom chtěl říci následující. Je potřeba s tím něco udělat. To je od něj hezké, ale já si myslím, že my musíme myslet především na občany, ne na komunální politiky, že budou mít problém s kapacitou. A že bude jiný systém vzdělávání těch dvouletých dětí, to je samozřejmé. Ale s tím přece ministerstvo počítá. Čili já si myslím , že ten zákon by bylo dobré podpořit. Díky za slovo.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Zlatuška, po něm pan předseda Stanjura.
Vážený pane předsedající, pan poslanec Stanjura se tady ptal, kdo je tady nespokojený s tím stavem ve školkách, s přístupností a podobně. Jsem jeden z nich. K té dichotomii, jestli levicová, nebo pravicová: když je člověk pravicový, tak nemusí být hloupý.
Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Bendl.
To je fakt smutná věta, já se omlouvám, kterou jste řekl: zlepšit vzdělávání dvouletých dětí. Já se toho fakt bojím. To myslím úplně vážně. Nevzdělávejte dvouleté děti. Je to ještě moc brzo. Já si to nemyslím. V tom je ten problém. To byla motivace se dobře učit, udělat dobře přijímačky a uniknout té pitomé dvouleté vojně, když to řeknu tak úplně otevřeně. A bojovali jsme o ta místa na vysokých školách. Ale prosím, nemějme ambici zlepšovat vzdělávání dvouletých dětí, a už vůbec ne ve státních nebo veřejných zařízeních.
Teď je tu smršť faktických poznámek. Nejprve pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Fiedler, po něm paní poslankyně Semelová.
Já už jsem nechtěl vystupovat, ale musím zareagovat. Tady se nerozšiřuje možnost získat prostor pro své dítě. Zřizovatelé nezískají ani korunu. Ta bude akorát nařizovat městům a obcím, aby vytvořily prostor, ale žádné peníze jim nenabízí.
Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm paní poslankyně Semelová, po ní pan poslanec Stanjura.
Děkuji. Ta zkouška to neřeší. Z toho, co tady zazněl, asi řada z nás - podle tabule 175 přítomných - pokud bude hlasovat ano, tak si myslím, že to bude u hodně poslanců kompromisní ano, a pokud budou hlasovat ne, tak to u hodně poslanců bude kompromisní ne.
Děkuji. Ono je totiž v tom také to, že právě za bývalých vlád se rozbilo to, co tady kvalitní bylo, a to bylo základní vzdělávání, které tu kvalitu poskytovalo.
Kdo je proti? Budeme tedy pokračovat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona jsme vyslovili souhlas. Děkuji paní navrhovatelce, děkuji panu senátorovi, děkuji i zpravodajům a budeme pokračovat. Dalším bodem našeho programu je Vítám mezi námi pana poslance Petra Šilara.
Jsem překvapen, že se žádný člen vlády neujal toho úkolu. To my plně respektujeme. Musím říct, že předsedové dvou větších vládních klubů byli proti s odůvodněním "zítra nebudu mít 101", tak bych očekával, že se té role ujme jiný ministr. Ne že se vláda k tomu promlčí. Tak bych prosil, by za vládu vystoupil jiný člen a jiný ministr.
Potom už dám panu senátorovi slovo v rozpravě. Prosím sněmovnu o klid!
Senátní návrh vypouští některé paragrafy, a to tak, aby se obcím zdarma bezplatně převáděly pozemky, o které si obce požádají. Toto právě působí proti vytvořené rezervě, takže Státní pozemkový úřad by potom musel pozemky dokupovat, aby udržel rezervu v určité výši. To se domnívám, že tahle povinnost by měla být také zachována. Proto doporučuji, aby Poslanecké sněmovna přehlasovala stanovisko Senátu. Děkuji.
A nyní v rozpravě pan senátor Petr Šilar a poté pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane senátore, máte slovo. A věřím, že vás kolegové poslanci a poslankyně nechají v klidu vaše slovo využít.
Kdysi dávno nás tady strašil americký film Džungle před tabulí. Přesvědčení, že mizerné výsledky některých černošských studentů nejsou důsledkem nedostatečné píle anebo talentu, ale jsou důsledkem diskriminace, vedlo k tomu, že školy snížily nároky. Nejprve pro černošské a portorikánské žáky, později pro všechny ostatní. Přestala se vynucovat kázeň a systém vyučování se postupně rozpadl. Stačí se podívat k sousedům a vyslechnout si či přečíst svědectví učitelů třeba v Německu. Škola je svým způsobem sportovní disciplína. Pokud toto nemám, pak nemohu chtít hrát první ligu, ale musím se spokojit s úrovní, na kterou stačím, anebo takovou, na kterou jsem ochotný pracovat. To, dámy a pánové, není z mé hlavy, ale ukazují to odborné studie věnované tomuto tématu a stavu školství všude tam, kde to s inkluzí zkusili. Každé dítě má právo na to nejlepší možné vzdělání a je třeba toto právo dopřát nejen těm nejslabším, ale také těm průměrným a nadprůměrným. Ministerstvu školství a Sobotkově a Babišově vládě nejde o české děti. Jde jim o integraci našeho školství do vzdělávacího systému Evropské unie, do systému, který hlásá takové nesmysly, jako že přes polovina populace má mít vysokou školu, systému ničícímu kvalitu vzdělání. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, nepodpoří přehlasování veta pana prezidenta. Vláda a Ministerstvo školství škodí žákům i učitelům, ničí naše školství přebíráním zničujících koncepcí Evropské unie a administrativou, která nemá obdoby v historii našeho školství.
Děkuji, pane předsedající. Já, i když samozřejmě musím reagovat na tento příspěvek, i když není přímo k vetu prezidenta, prosím vás, poslouchejme se. Dnes se neděje nic jiného, než že se stanovují stejné podmínky pro celou republiku. Čili ten systém se narovnává z hlediska financí, ale nemění se, co se týká jeho složení a kvality fungování. Já tyto žáky vzdělávám léta. Nikdo nebude žáka, který má nějaký těžší hendikep, cpát do běžné školy, protože všechny vady integrovatelné nejsou. To je prostě realita. Takže nedělejme z toho politické téma. Tak jak já nerozumím jaderné energetice a nebudu o ní mluvit, tak prosím vás, nemyslete si, že každý může mluvit do školství a že tomu rozumí. Děkuji.
Děkuji.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové. Já bych ráda přispěla k věcnému a efektivnímu projednání tohoto bodu.